Prosím, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsme pod časovým tlakem, tak já to nebudu zdržovat. Pouze konstatuji, že předkládám k projednání sněmovní tisk, novelu zákona, kterým se mění zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, některých službách informační společnosti a tak dále. Je to zákon, který je nekonfliktní, je to záležitost, která je ryze technického charakteru. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, chtěl bych vás tímto požádat o podporu předloženého návrhu a vyslovení souhlasu již v prvém čtení, a to jednak z důvodu časové naléhavosti, kdy současný stav by mohl negativně dopadnout na Českou republiku a v případě prodlení s adaptací právního řádu na předmětné nařízení, a dále z důvodu, že jde vysloveně o technickou novelu.
Děkuji, pane předsedající. Prosím, to datum si dobře zapamatujte, protože tady pan ministr mluvil o určité časové tísni.
V tom případě já vás přeruším, otevřu rozpravu a máte slovo.
Děkuji. Vidíte, že si ministerstvo nechalo skoro rok a půl na to, než nám tento adaptační zákon poslalo, a od října 2020 jsme nezaznamenali žádnou snahu ze strany vlády o prioritní zařazení tohoto bodu.
Děkuji. A nyní tedy se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nikoho nevidím. Kdo je proti? Ptám se, jestli navrhuje někdo jiný výbor, tedy přikázání dalším výborům k projednání? Zazněl tady návrh na zkrácení lhůty na projednání o 30 dní na 30 dní, takže budeme hlasovat o tomto. To bych se musel zeptat navrhovatele, jestli s tím souhlasí.
Jenom, než přijde, přečtu rychle omluvy. Pane poslanče, vaše dvě minuty, prosím.
Děkuji za slovo. My tady chceme řešit něco, co skutečně tak trochu existuje, ale řešíme to úplně chybným způsobem. A těch studentů se to týká mimořádně.
Další faktická poznámka - pan poslanec Kasal, připraví se pan poslanec Birke.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se, vaším prostřednictvím, obrátím na pana poslance Žáčka. Já jsem ho také velice bedlivě poslouchal a opravdu mě to zaujalo.
Děkuji. Další je pan poslanec Birke, připraví se s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Procházková.
Mast, to mně říkají lékaři. To znamená, souhlasím tady s kolegy. Ale znova říkám - když se mě zeptá občan České republiky, který řádně platí zdravotní pojištění a říká: Jaký je rozdíl mezi mnou a tím Mongolem? Takže ono to souvisí s tím pozměňovacím návrhem, pane kolego z Pirátů, aby tady všichni mohli rodit, samozřejmě cizinci, na území České republiky. No, to jsou statisíce.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dostali jsme se až do situace, kdy jsme vybírali peníze od těch lidí. A všechno to jde na vrub komu? Ano, ale někde se začít musí. Takže ano, pět let je pro mě také dlouhá doba, ale někde se začít musí.
Paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Plzák.
Já musím říct, že jsem zcela fascinovaná tím, co tady předvádí poslanci vládní koalice. Vážené kolegyně, vážení kolegové, abychom si to ujasnili. Pozměňovacím návrhem, který nebyl projednán ani na zdravotním výboru, ani na výboru pro bezpečnost, upravujete zásadním způsobem zákon o pobytu cizinců a teď tady trénujete, vy, poslanci vládní koalice, poslance, kteří k tomu mají připomínky? Tady neproběhl ani meziresort, neproběhlo meziresortní řízení, aby se příslušná ministerstva, příslušné orgány státní správy k tomu návrhu vyjádřily. A teď tady budete trénovat někoho, kdo má logické otázky, protože nechce monopol VZP?
Omlouvám se, nikoho nechci trénovat. Já jsem měl opravdu faktické připomínky k tomu, co řekl kolega Žáček. A teď ještě jednu faktickou připomínku k tomu, co tady řekl pan docent Svoboda.
Při těchto akcích zabili dva příslušníky SNB a získali automatické zbraně. Zbylí členové skupiny se snažili o jeho osvobození. Aby získali prostředky na odbojovou činnost, přepadli v srpnu 1952 vůz herlíkovského podniku Kovolis, který převážel výplaty pro zaměstnance. Při potyčce Josef Mašín zastřelil milicionáře a účetního Josefa Rošického. Ctirad Mašín a Václav Švéda v září 1953 zapálili u Pivína několik stohů s cílem poškodit kolektivizované zemědělství. V říjnu 1953 se bratři Mašínové, Milan Paumer, Václav Švéda a Zbyněk Janata vydali na cestu do Západního Berlína. Jejich cílem bylo kontaktovat americkou stranu a předat zprávu od generála Františka Vaňka o možné spolupráci československých vojenských jednotek v případě války, po výcviku se vrátit do vlasti buď jako agenti chodci, anebo v řadách americké armády. Do Berlína dorazili pouze bratři Mašínové a těžce zraněný Milan Paumer, pochopitelně do Berlína západního. Dva členové skupiny, Zbyněk Janata a zraněný Václav Švéda, byli postupně dopadeni a poté vydáni do Československa, kde pak byli společně se Ctiborem Novákem odsouzeni k trestu smrti a 2. května 1955 popraveni v podzemních prostorách pankrácké věznice. Její ostatky nebyly rodině vydány a skončily v hromadném hrobě na ďáblickém hřbitově. Jejich sestra Zdeňka Mašínová zůstala v Československu, kde byla společně se svou babičkou Emou Novákovou dlouhé roky pod kontrolou Státní bezpečnosti, která se mimochodem oba bratry snažila ze západního Německa unést. Teprve po roce 1989 se mohli všichni sourozenci opět společně potkat. Ministerstvo obrany již rozhodlo, že mezi účastníky protikomunistického odboje patřili členové skupiny bratří Mašínů Vladimír Hradec in memoriam a také Zdena Mašínová, která byla již předtím vyznamenána prezidentem republiky Václavem Havlem vysokým státním vyznamenáním. V roce 1945 byl Ctirad Mašín vyznamenán prezidentem Edvardem Benešem československou medailí Za chrabrost za osobní statečnost v době války. Po válce absolvoval internátní školu Koleje krále Jiřího z Poděbrad. Se svým bratrem Josefem a přáteli založili odbojovou protikomunistickou skupinu. Společně se svým bratrem a přáteli v říjnu 1953 odešel do Západního Berlína a odtud do USA. Po odchodu z armády se věnoval podnikání. Žil ve Spojených státech, nejprve v New Yorku a později v Clevelandu. Na pohřbu v USA mu udělil ministr obrany Alexander Vondra vyznamenání Zlaté lípy in memoriam. Pohřben je na vojenském národním hřbitově v kalifornském městě Riverside. V roce 1945 byl Josef Mašín vyznamenán prezidentem Edvardem Benešem československou medailí Za chrabrost za osobní statečnost v době války. Od roku 1950 pracoval v dělnických profesích, se svým bratrem a přáteli založil odbojovou protikomunistickou skupinu. V říjnu 1951 byl zatčen za přípravu ilegálního přechodu státních hranic. Propuštěn po dvou měsících pro nedostatek důkazů. V letech 1953 až 1959 sloužil v americké armádě, z toho poslední dva roky strávil na posádce v Evropě. Po odchodu z armády podnikal ve Spolkové republice Německo a v USA. Je ženatý, je otcem Barbary a Sandry. V roce 2011 mu udělil ministr obrany Alexander Vondra vyznamenání Zlaté lípy. Josef Mašín žije v Santa Barbaře v Kalifornii. Narodil se 25. října 1902 v Praze jako první dítě Leopolda Nováka a jeho ženy Emy, rozené Svobodové. Bratr Zdeny Mašínové, strýc Ctirada, Josefa a Zdenky Mašínových. Po maturitě na reálné škole se stal vojákem z povolání. V roce 1934 bylo manželství rozvedeno. Přihlásil se z taktických důvodů k německé národnosti a změnil si jméno na Anton Novak.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou s přednostním právem paní poslankyni Janu Černochovou.
Budu velmi stručná. Asi nikoho nepřekvapí, že tento návrh kolegů senátorů podporuji. Nevidím problém v tom, aby demokratický stát deklaroval prostřednictvím své ústavy nebo ústavních zákonů právo občanů na legální držbu zbraní, pokud legislativní rámec držby zbraní dostatečně zaručuje, že držitelé zbraní budou bezúhonné, svéprávné, náležitě kvalifikované a poučené osoby, čemuž přesně náš právní řád odpovídá. I proto jsem v minulosti návrh ústavní změny v tomto smyslu podpořila. Návrh je zcela v souladu s ústavním pořádkem České republiky, se závazky naší republiky vyplývajícími z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázaná, je i v souladu s právem Evropské unie. Navrhovaná změna nečiní z držby zbraní nárokovou záležitost, jak jsem již v minulosti od někoho zaslechla, ale odkazuje se na podmínky stanovené zákonem, které dávají jasné mantinely pro držbu zbraní, tedy povinnost získat zbrojní průkaz a řídit se danými pravidly. Jak jsem již v minulosti několikrát řekla na půdě Poslanecké sněmovny, ve věci ústavního zakotvení práva na legální držbu zbraně se jedná zejména o důležitý symbol důvěry státu v legální držitele zbraní a respektování jejich práv zbraň získat, vlastnit a nosit pro ochranu svou i svého okolí. Stát by měl být partnerem a důvěřovat svým občanům.
Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Pikal vystoupí v obecné rozpravě, prosím.
Takže když jsem se dozvěděl, že ten návrh přichází a bude takhle zrychlen - což mě trochu mrzí vůči ostatním návrhům na změnu ústavy, které tam také čekají, také jsou dojednány, také jsou připraveny na nějaké posunutí dál, ale bohužel se k nim stále nemůžeme dostat, ale o tom tady nechci mluvit - tak jsem se zamyslel nad tím: přece jenom ten návrh... Přestože dobře nastavuje rovnováhu mezi právy a povinnostmi občanů, kteří si přejí nabývat a užívat zbraně, důležitou součástí této rovnováhy je důvěra mezi státem a občany. Stát vyžaduje splnění přísných podmínek a poté občanovi důvěřuje. Občan důvěřuje státu, že bude jeho práva chránit. Jedná se tedy o symbolický krok, který ale pro držitele zbraní je velmi důležitý. Aktuální textace novely by ale měla nejistý dopad, protože jak samotný text, tak jeho umístění v rámci zákona přináší jistou nejistotu v budoucích interpelacích. Tak to tak nějak úvodem ode mě, ke svému návrhu se ještě přihlásím v podrobné rozpravě.
Nikoho dalšího nemám přihlášeného do obecné rozpravy ani elektronicky ani z místa, já obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Otevírám podrobnou rozpravu.
Děkuji.
Je zájem o závěrečná slova?
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. My jsme ten návrh projednávali s Národní protidrogovou centrálou.
Pan předseda Faltýnek může, protože pan zpravodaj chce až do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo, ne jako předseda klubu ANO, ale jako předseda zemědělského výboru. My v této záležitosti jako zemědělský výbor jsme ve shodě s názorem Radka Holomčíka, který je místopředsedou zemědělského výboru a já se pokusím jenom laicky vysvětlit, v čem spočívá ten spor. Když se podíváte do svých materiálů, kdy zemědělský výbor přijal pozměňovací návrh, tak i zdravotní výbor jako garanční výbor ho podpořil a dal souhlasné stanovisko. Drtivou většinu hlasů napříč politickým spektrem.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, toto je slunečnice. Kdybyste chtěli vědět, proč tady mám slunečnici, tak je to z toho důvodu, že bych potřeboval vaši pozornost asi tak na dvě minuty, abych tady vysvětlil to, co považuji za naprosto největší paradox české protidrogové politiky. A když pěstuji tu rostlinu konopí, tak podle všeho, co vím ze sdělovacích prostředků a tak, tak páchám přestupek. Za ten přestupek mi hrozí 15 000 korun. Budu potrestán tím, že mně propadne ta věc ještě, a tím to zhasne. Chudák kytka, je to tak.
My jsme se tady bavili o tom, že dneska dochází k paradoxní době, že při samopěstování konopí pro léčebné účely hrozí tomu člověku trestní stíhání a sazba několika let. Já jsem tady v prvním i ve druhém čtení říkal, co mě k tomu vedlo, protože jinak tohle není moje téma. Máte tam dvě verze - že dokonce posílá fotodokumentaci z toho, kde to pěstuje. Já vás poprosím aspoň u toho o podporu. Je to skutečně absurdní situace, nezlobte se na mě, a určitě se k tomu vrátíme, až tady bude ta mimořádná schůze k tomu znásilnění a podobně. Já vám děkuji ve vší pokoře za podporu.
Na ten příklad s krásnou slunečnicí, která tady byla, bohužel už krásná není, byla ustřižena.
Zde nacházíme plnou shodu se stanovisky garančního výboru. Návykové látky jsou výrazně kontrolovanou komoditou, a proto je nezbytné, aby v rámci správního řízení existoval mechanismus, na základě kterého bude možné zabránit vydání povolení v takových případech. Současný systém zařazování látek na seznam se však za více než sedm let fungování plně osvědčil. Jedná se o zásadní rozpor s mezinárodním právem, neboť návrh nejenže připouští, ale přímo vytváří podmínky pro jiné než léčebné či vědecké použití návykových látek. Navíc argument, který jsem vyslechl na výboru pro zdravotnictví, že tento návrh má umožnit, aby si uživatel drogy došel pod dohledem vyzkoušet, zda ho droga zabije, nebo ne, mi přijde zcela absurdní. K pozměňovacímu návrhu se vyjádřilo Ministerstvo spravedlnosti, které uvedlo, že bez odpovídající změny trestního zákoníku nelze s tímto návrhem souhlasit. V případě těchto dvou návrhů tak jde o prakticky totožný návrh, který byl v roce 2019 předložen této Sněmovně jako sněmovní tisk 331 a který byl zamítnut již v prvém čtení, neboť se jedná o bezbřehou legalizaci konopí.
Děkuji panu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi za jeho úvodní slovo pro třetí čtení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pozměňovací návrhy upravují tatáž ustanovení, avšak body nejsou věcně v konfliktu. Návrh zemědělského výboru i moje návrhy uceleným způsobem rozšiřují některá ustanovení o nové části, a pro zajištění jejich souladu je tedy třeba body v mém návrhu pouze technicky zjednodušit, aby bylo možno o nich hlasovat. Věcně se jedná o totožnou úpravu, jde pouze o zjednodušení vkládaného textu tak, aby byl formálně kompatibilní se souvisejícím návrhem.
Děkuji za pozornost.
Pokud se do rozpravy nikdo...
Pozměňovací návrh, který tam dal pan kolega Kott, ten je na 20 hektarech, pořádně vlastně nevíme, proč. Ale my jsme o tom vedli debatu na zemědělském výboru, předpokládám, že stanovisko pana ministra se nezměnilo v tom smyslu, že bude to možné za určitých podmínek v souladu s doporučením odborné veřejnosti.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Další do rozpravy pan poslanec Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Milé kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, proč 20 hektarů?
Děkuji panu poslanci Kottovi. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Dobré dopoledne, pane předsedající, páni ministři, kolegyně, kolegové. Procedura bude poměrně jednoduchá. Následuje pozměňovací návrh C.
Kdo je proti? Hlasování číslo 253, 167 přítomných, 148 pro, proti nikdo. Procedura byla schválena. Můžeme tedy začít, pane zpravodaji. Já nejdřív samozřejmě všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Ještě ne. Tak prosím vás, ještě jednou vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Je tomu tak. Tak první pozměňovací návrh. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh.
Děkuji.
Já bych rád upozornil na dohodu poslaneckých klubů, že tento bod doprojednáme, a teprve potom bude obědová pauza. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy, takže já rozpravu... tak ještě, prosím.
Svůj návrh na přestávku beru zpět s tím, že se bude jednat do 14 hodin, ale v případě, že se má jednat o dohodu poslaneckých klubů, musí být dohoda skutečně se všemi.
Nemáte zájem, takže já zagonguji.
Já bych vás tedy ve stručnosti seznámil s hlasovací procedurou, a o co se jedná, budu říkat až při vlastním hlasování.
Takže budeme hlasovat o návrhu procedury. Já vás odhlásím všechny. Tak ještě jednou odhlašuji, přihlaste se. Takže my už stanoviska máme. Nebo je to opravdu problém? Takže já znovu ještě tedy odhlásím a přihlaste se znovu.
Stanovisko výboru: nesouhlasné.
A stanovisko ministryně?
Stanovisko výboru - negativní.
Prosím.
Stanovisko výboru: nesouhlasné.
Stanovisko ministryně?
V obou případech se jedná o zjednodušení, které reálně přispěje k tomu, aby se lidé nemuseli s úřady tolik zatěžovat. V tomto směru nebude potřeba, aby předkládal jakýkoliv jiný doklad. Druhá věc se týká délky platnosti. Je to zjednodušení, které navíc koresponduje s platností pasů, tak v tomto směru je to zase další zjednodušení. Ale znamená to zase zjednodušení, a to, že rodiče nebudou muset, když to nebude potřeba, běhat po úřadech a obstarávat nový občanský průkaz. Myslím, že tohle je vlastně drobnost, která ale významně přispěje k tomu, aby lidé s úřady nemuseli mít zbytečné potíže. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Kupkovi. Nikoho dalšího nemám přihlášeného.
A mně se zdá, že jsme postiženi blahobytem, že vymýšlíme hovadiny.